Takhle, že bychom rádi diskutovali Návrhy na vyřešení zdražování v České republice. To znamená, když nám vládní koalice zamítne tento bod nebo ho bude vetovat, tak to samozřejmě znamená, že žádné návrhy nemáte, pochopitelně, protože v televizi je nikdo neslyšel, když se vás média ptala, tak také neslyší žádné vaše řešení. No tak to jsem zvědav. Za druhé - tak to tady budu připomínat a řekneme si, jak to vyřešil, jestli tedy to bude vyřešeno. Takže si tady počkáme, a už to dneska říkám - říkali jste, že to vyřešíte v rámci předsednictví EU, tak se na to budeme ptát. To jsem zvědavý. Takový návrh tady není ani jeden. Ale ona že chce dělat úspory? Nebo že si nepamatujeme? To snad není možný! Znovu říkám, to by znamenalo, že mají nějaké řešení. Tento bod bych prosil, abychom navrhli jako druhý. Druhý bod na pořad této schůze Poslanecké sněmovny. Takže já bych dal název bodu Vládní poslanci - diskuse nad porušováním politických dohod v rámci Sněmovny ze strany vládních poslanců. Přitom my jako SPD v opozici postupujeme přesně podle zákona, a to je zákon o jednacím řádu Sněmovny. To je zákon. Ale když jste to dělali vy, tak to bylo v pořádku. Ale tento moment tady vůbec nenastal. A dokonce tady dochází k přesně opačnému momentu, že vy chcete ohrozit základní práva a svobody občanů a omezit je. Musím říct, že se velmi divím. A pak je tady ale ODS, kde samozřejmě jsou váleční štváči typu ministryně obrany Jany Černochové, která posílá munici na Ukrajinu, na rozdíl od Německa, na rozdíl od Francie, od západních demokratických zemí. Všimněte si, že tu munici tam posílají pouze země, které nejsou přímo na pevnině s Ukrajinou. Takže na to se ještě podíváme, zdali je možné tady udělat to tajné hlasování v této věci. Možná jo, možná ne. Problémem je, že Sněmovna je pochopitelně suverén. A vy přes veškeré zneužívání moci a veškeré zneužívání toho, jak vy navrhujete tu legislativu, abyste omezili práva a svobody občanů, tak vy si to prostě tady jste schopni nakonec prohlasovat.
vyjádřil následovně: Stav legislativní nouze má za cíl za mimořádných okolností urychlit projednávání vládních návrhů zákonů ve zkráceném jednání.

Prostě a jednoduše tehdy, když hrozí nebezpečí či nebezpečí v už jsme a je třeba urychleně jednat bez zbytečných průtahů. My jsme ale v přesně opačné situaci. Sám pandemický zákon ve znění předloženém vládou pětikoalice představuje reálné ohrožení občanských práv a nevratné a obtížně napravitelné škody na základních zájmech a právech společnosti. Proto je naprostý nesmysl podle mého názoru pokračovat v projednávání takto zásadní právní normy, a to navíc ve stavu legislativní nouze.
Vážený pane předsedající, vážení zástupci vlády, vážené kolegyně, kolegové, stav legislativní nouze, ve kterém bychom měli projednávat novelu takzvaného pandemického zákona, to je sněmovní tisk číslo 127, byl v tomto sále skloňován již v předcházejících vystoupeních a mnohokrát i vysvětlován.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 Taková mimořádná situace však nenastala. V uplynulých dnech a týdnech nedošlo k žádné živelní katastrofě či jiné mimořádné události, která by podobným způsobem narušila chod státu. Vládní kolegové asi budou oponovat, že přece jsme uprostřed pandemie. Ano, jsme uprostřed pandemie, nemocnost je vysoká a bohužel umírají naši blízcí, kamarádi, přátelé či kolegové. Tady bych chtěla vyjádřit svoji účast všem, kteří někoho blízkého díky této epidemii ztratili. Nicméně je to stát, vláda, která v rámci svého návrhu připravuje velmi razantní omezení práv a svobod občanů a navrhuje omezení podnikání. Doufám, že to neřekl jako apríl a nedělal si z nás všech srandu. Nebo si snad někde ponechal otevřená zadní vrátka, a proto honem honem tlačí silou v rámci legislativní nouze tuto novelu? Navíc novelu bez jakéhokoli časového omezení. Pokud opravdu vládní poslanci umožní projednávání tohoto zákona v rámci legislativní nouze, proč sami vládní poslanci předkládají pozměňovací návrhy, kterými tento návrh mění? Jak je to možné? Vždyť tady máme nové ministerstvo pro legislativu. Proč tedy nemůže být návrh projednán ve zcela standardním legislativním procesu? Ústavní soud například zmínil, že nelze mimořádný instrument, jako je legislativní nouze, použít k omezení zákonodárné procedury parlamentní většinou, kdykoli opozice vysloví nesouhlasný postoj s návrhem zákona a využije všech svých možností k zabránění nebo oddálení jeho přijetí. Nebo se snad vládní koalice obává ostré kritiky novely pandemického zákona i možných pozměňujících návrhů, které by mohly ve výborech Poslanecké sněmovny otestovat její soudržnost? Pro žádost a vyhlášení stavu legislativní nouze podle mého názoru vláda nemá žádný oprávněný zákonný důvod a je to názor celého SPD.
V současné době neeviduji nikoho, kdo by byl přihlášen do rozpravy. Omlouvám se, neviděl jsem vás. Prosím, paní poslankyně, vašich druhých pět minut.
Děkuji vám, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, konkretizace základních lidských práv a svobod se často překrývá s problematikou jejich omezení. Pro zásah do základní práv platí určitá obecná pravidla. Listina základních práv a svobod obsahuje řadu ustanovení výslovně umožňujících omezení základních práv a svobod. Děkuji. V tomto případě již nestačí pouhé zmocnění v zákoně pro nižšího normotvůrce, což je například vláda, nýbrž omezení musí být uvedeno přímo v zákoně a ten musí splňovat podmínky stanovené Listinou. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena. Pane předsedající, já vás poprosím. Z výše uvedeného je zřejmé, že veškerá omezení základních práv a svobod musí být přiměřená a musí je omezovat jen v nezbytně nutné míře, což je jeden z hlavních principů právního státu. Tento stav je tak podmíněn existencí mimořádné okolnosti a intenzitou jejího možného negativního důsledku na jednu z obecně vymezených chráněných hodnot práv a svobod občanů, bezpečnost státu nebo ochrana majetku. Za mimořádnou okolnost i ve smyslu nálezu Ústavního soudu je totiž možno považovat jen takovou okolnost, která se zjevně vymyká běžnému průběhu politických procesů vnitřních a vnějších, anebo může jít o okolnost, jakou představují přírodní katastrofy.
Poslanci vládní koalice následně nejsou schopni tyto návrhy ve Sněmovně prosadit a schválit. Tato vláda není vládou odborníků, a proto by měla podat demisi a skončit. To si myslím, že je ten optimální název. Neschopnost vlády prosazovat prospěšné zákony pro lidi. A pořád, přestože se ptám Petra Fialy, premiéra Petra Fialy, i dalších ministrů, pořád se ptám kdy a pořád neslyším odpověď. Vy jste říkali, že jste nový vítr, že přinášíte nový vítr a změnu. Změna, to bylo to slovo. Takže pan Kalousek je změna? Je to změna? Je to změna, pan Miroslav Kalousek ve VZP? Kdyby jim to tak vadilo, tak ukončí svoji přítomnost ve vládě. Pro nás a pro naše voliče to pochopitelně problém je. Takže to je potřeba skutečně si říci. Takže to je totiž informace, která samozřejmě naše voliče zajímá, takže to budeme připomínat. On to nechce říct a snaží se to zamést pod koberec tím, že část těch peněz vrátilo, to hnutí STAN. Protože samozřejmě těm lidem už jsou zavázáni logicky, ať vrátili, nebo nevrátili, protože už jim ten dar dali. Takže znovu si myslím, že je potřeba otevřít bod s názvem Podivné financování hnutí STAN z daňových rájů na Kypru. To je přece logické. Takže to by bylo potom proruské a prokremelské Německo, které na Ukrajinu odmítá posílat zbraně a staví s nimi plynovod Nord Stream. Nejdražší energetický projekt Německo postavilo, aby si zajistilo svoji energetickou bezpečnost a soběstačnost. To znamená, vy vlastně nedáváte možnost odvolání ani. ani to nebude možné v praxi potom přezkoumat, což je tedy úplně šílené. To tedy je přesně ono, že tady někdo z těch vládních poslanců, nebo vy všichni, těch 108 ztratilo pojem úplně o tom běžném životě. Přitom právě pandemický plán by měl být hlavním nástrojem státu v řešení jakékoliv epidemiologické situace. A znovu říkám pro pana předsedajícího, že se snažím zdůvodnit, proč by to nemělo být v legislativní nouzi. Návrh zákona dle našeho názoru nepřináší z pozitivního hlediska nic zásadně nového. Znova připomínám, protože to tady, jsem zaznamenal, už nevím, kdo to byl, jsem byl v nějaké debatě a někdo z vládních poslanců tam říká, že oni na rozdíl od SPD chtějí chránit zdraví občanů, nebo takhle nějak to bylo. No prostě úplné nesmysly, zase lež na lež. Namísto toho, aby návrh zákona směřoval k tomu, umožnit orgánům veřejné moci a složkám integrovaného záchranného systému efektivní činnost při řešení krizových situací, představuje především nový represivní nástroj, umožňující zcela neadekvátně omezovat občanská práva a svobody orgány výkonné moci, a dokonce k takovému omezování zneužívá složky integrovaného záchranného systému včetně armády a policie. Další výtka. Takže ta náhrada škody, to je opravdu problém. A hlavně, vy odmítáte tady jakékoliv zákony, které prospějou lidem. Znova říkám, sami jste žádný tady nenavrhli na program a odmítáte zákony jiných, SPD, a přitom občané platí drahé složenky a občané opravdu nemají čas. Dneska, v současné době, se vše rozvolňuje. Ale není to odpovědnost jenom pana ministra Válka z TOP 09, je to odpovědnost premiéra Petra Fialy, protože ten může dát návrh na odvolání, takže to nezužujme jenom na TOP 09, to je odpovědnost ODS samozřejmě, které má premiéra. Hnutí SPD pochopitelně považuje tento způsob uvažování ministra Válka za zcela nelogický a nehospodárný. Já jsem v podstatě celý život jednatelem v nadnárodní japonské cestovní kanceláři a já tohleto udělat, byť náznakem, i s drobnou částkou, tak si to musím zaplatit sám. To je trestný čin! To je prostě neomluvitelné. A kdo to zaplatí? A to si myslím, že je opravdu problém. Jo, kdyby třeba řekl: Zdědil jsem to po minulém ministrovi, upozorňuji na to, jsem proti, budu to rušit. To znamená, tady je to opravdu problém. Takže buď je diletant, nebo to dělá záměrně a je tam nějaká domluva s nějakými farmaceutickými firmami. Tak jako tak výsledkem by měla být demise a výměna ministra. Takže tohleto je potřeba opravdu tady probrat. To znamená - mimochodem, když ještě dodám, tak dále vláda na jednu stranu slibuje úplné rozvolnění od 1. března, ale na druhou stranu podle vládních opatření by měly zůstat povinné nasazené respirátory v uzavřených prostorách, a nadále může být pouze šest osob u jednoho stolu v restauraci, pokud se nejedná o rodinné příslušníky. Konec - no, a to ani, to už tady mám jenom poznámku, zase ty zmatky nad zmatky. A to si prostě vláda vůbec neuvědomuje, že si třeba nějaká restaurace už nakoupila zboží navíc, protože očekávala, že přijde víc lidí, a najednou bum. Nikoho to nezajímá.
Mně nebylo jasné, co v tu chvíli navrhujete, jestli jste ještě v bodu odůvodňování navržených, nebo změny programu, nebo skutečně navrhujete nějaký procedurální návrh.
A teď tady chci mluvit o občanech, kteří mají nízké důchody, takže se vraťme do seriózní debaty.
Poprosím, kolegyně, kolegové, abyste se utišili, ať může pan předseda pokračovat ve svém vystoupení.
Bude se tak dít vždy pouze na žádost konkrétního občana-důchodce. Žádná řešení tady nejsou, občané jsou zoufalí. Ale i to je jen krátkodobé řešení následků, proto teď tu svoji argumentaci posunu. Je nutné řešit příčiny, které jsou ve zcela chybné energetické politice a v nesmyslných projektech prosazovaných Evropskou unií. Tak ale vláda Petra Fialy neuvažuje a není schopna občanům předložit systémové řešení zdražování. Ale ta cesta určitě něco stála. Teď se jedná právě o tu cenu. K tomu můžu už jenom dodat: A ven! To prostě už není vůbec normální. Bez jakékoliv servility, samozřejmě, bez jakékoliv servility, to je úplně jasné. Musíme mít sebevědomou zahraniční politiku a vzájemně vyváženou a vzájemně výhodnou, nikoliv jednostranně výhodnou, a už vůbec ne, aby nám tady někdo něco diktoval, a to ani z Bruselu, ani z Moskvy, ani z Pekingu, ani z Washingtonu. My v SPD nechceme, aby nám tady diktoval kdokoli ze zahraničí něco, ať je odkudkoliv. Jsme úplně nezávislí a děláme politiku pouze pro prospěch České republiky a našich občanů. Už jsem to tady říkal, to jsou zoufalé argumenty, s tím SPD pochopitelně nemá ani nebude mít nic společného. Tady bych znovu zdůraznil, že energetická politika je stále v kompetenci národních států, to znamená, vláda Petra Fialy se nemůže na nic vymlouvat. Nemůžete se vymlouvat vůbec na nic, protože je to v kompetenci národních států. Takže vy kdybyste to chtěli vyřešit, tak to zdražení vyřešíte, tak ho premiér Petr Fiala se svoji vládou vyřeší, to zdražení. A já kvůli vám taky nechci platit drahé energie. Vy to zdražujete i mně a našim voličům. A slibovali jste to. Tady je nejhorší na tom, že vy jste to slibovali, že to vyřešíte. A za to můžete vy, že je to složité. Pro vás je, vážené kolegyně a kolegové, normální, že se obujete a obléknete, proto také nepotřebujete příspěvek na péči. Takže taková ta asociální politika pro elity, to je úplně chybný způsob uvažování. Dokonce navrhujete milion pokutu u fyzických osob nepodnikatelů. Kde na to mají vzít? Tak už to uznejte, že je to špatně, ten váš zákon. A navíc ještě - už to je samo o sobě šílené. Z toho lidi musí zaplatit nájem, živobytí, často jim už nic jiného nezbývá. Je to děs. A znovu vás vyzývám, protože se o tom bude hlasovat, abyste odmítli jednání ve zkráceném řízení a abyste umožnili, protože tady máte většinu, řádné projednání v řádných lhůtách a projednání ve všech třech čteních, aby se do diskuse mohla zapojit veřejnost, profesní svazy, odborníci, právníci, ústavní právníci. Vy jste všem zabránili, aby se mohli účastnit diskuse.
Vaše vystoupení vyvolalo jednu faktickou poznámku. Poprosím, aby se připravil pan poslanec Vít Vomáčka, aby přišel k řečnickému pultu, ale aby mi dal ještě prostor na přečtení omluv. Dovolila bych si omluvit pana poslance Antonína Tesaříka, a to od 10.30 do 14 hodin z pracovních důvodů, dále pana poslance Josefa Bělicu mezi 14.00 až 23.45, do konce schůze, z důvodu jednání ve volebním kraji. Takže to byly všechny omluvy.
Vážená paní předsedající, dámy a pánové, jenom v rychlosti, nebudu to protahovat. Speciálně pro pana Okamuru, prostřednictvím předsedající.
Poprosím o klid v sále. Prosím, je zde faktická poznámka. Poprosím zde po mé pravé straně, hovoří pan poslanec, prodloužím mu čas.
Takže ještě jednou, reakce na vystoupení pana Okamury, prostřednictvím vás, paní předsedající. On tady mluvil o tom, že vy, vládní poslanci, máte statisícové platy. Dámy a pánové, na kameru, ty statisícové platy máte, pane Okamuro a opoziční poslanci, i vy. Takže neklamme veřejnost, i vy, opoziční poslanci, máte ty statisícové platy.
Děkuji za dodržení času.
My jsme vložili už v listopadu návrh zákona SPD na zamrazení platů politiků na celé volební období, když tedy mluvíte o platech, aby to bylo jasné, kdo co hájí.
Vím, že je to náročné asi pro nás pro všechny, ale opravdu bych vás požádala o klid v jednacím sále. Pokud si potřebujete něco vyřídit, běžte do předsálí.
A já jsem na to navázal. To je realita. Tedy třetí důvod, proč ten zákon potřebujeme, je ten, že pokud nebude, vypínáme všechno. V České republice přestanou platit pravidla, která platí ve zbytku světa. Jaká jsou to pravidla? Já dostávám kritiku za to, že máme nejtvrdší opatření, a všude se uvolňuje. To ale není opravdu pravda a mě to strašně mrzí. Ano, existují země, kde jsou méně tvrdá opatření, ale je jich minimum. A já vím, proč jsou tam méně tvrdá opatření. Opatření v České republice - já se omlouvám, že teď poprvé to budu číst - patří mezi nejmírnější v Evropské unii již nyní. Pokud jde o respirátory, podmínky v zemích v podstatě jsou srovnané. Všude platí povinnost nosit respirátory v MHD, ale pozor, na Slovensku dokonce povinnost nosit respirátory kdekoliv venku, kde nemůže být dodržen rozestup dva metry. Ale bez respirátorů vás ven nepustí, furt ho musíte nosit i na ulici. V České republice je. V některých zemích je tato hranice stanovena na šest let. Já jsem rád, že ani předchozí, ani tuto vládu takováhle věc nikdy nenapadla. Ve většině pak od dvanácti let. Prosím, od dvanácti let. Ani omylem by mě nenapadlo takové opatření zavádět! Ani omylem by ho naši odborníci nedoporučovali. I v opatřeních pro restauraci a jiné občerstvení patří naše opatření mezi nejmírnější a to je potřeba zdůraznit. Na Slovensku, ale i v Rakousku, a pokud chcete se inspirovat v té zemi, která nám byla příkladem volnosti, Švédsko, takže ve Švédsku je dosud omezena i otevírací doba. My jsme otevírací dobu neomezili. Bary a diskotéky jsou zavřeny v řadě zemí doteď. My jsme takto nikdy kapacitu neomezili. V Rakousku je na všechny akce povolen přístup jen pro plně očkované, tedy pro ty, co mají posilovací dávku, nebo po prodělané nemoci. I za této podmínky smí být na akci jen 25 osob, nebo 500 osob, pokud mají místa k sezení. Čtyřnásobek, dvojnásobek. Prosím, uvědomme si to. Ještě přísnější je Slovensko. Ještě přísnější je Slovensko, kde platí pravidlo 50 % kapacity. Maximálně 100 lidí na akci. Velmi obdobné pravidlo je v Polsku. Ale například v Izraeli platí pravidlo o omezení počtu osob i na jakémkoliv veřejně přístupném místě.